Komunisté byli první, kdo šli do koncentráků. Komunisté byli prvními oběťmi nacistických sekyráren, komunisté byli první, kdo na gestapu zařvali! Dovolte, abych i jim věnoval tichou vzpomínku, když tady vzpomínáme. Prosím, bylo nás, kteří jsme tady pracovali za socialismu, poněkud více, než je těch, kteří se narodili až po převratu, nebo přišli do aktivního života až po převratu. Prosím pěkně, jsme tady všichni zodpovědní za to, jak to tady bude, nikoliv jak to tady bylo!
Prosím, pane poslanče.
Myslím, že každá doba má své symboly. Mně bylo jedenáct, povedlo se mi se s tátou dostat ven. Pan Ondráček ale není člověk, který by se omlouval, který by toho litoval. Nyní pan Ondráček kandiduje na velmi důležitou kontrolní funkci, takže prosím všechny kolegyně a kolegy, kteří ten symbol chápou, aby pana Ondráčka nevolili.
Faktická poznámka pana předsedy Filipa.
Takže budeme hlasovat. Mám návrh na odhlášení. Zahajuji hlasování. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu.
Děkuji za slovo. Dovolila bych si navrhnout, aby se v článku 2 slova "dnem 1. dubna 2018" nahradila slovy "15. dnem po jeho vyhlášení."
Takže děkuji a já tímto končím podrobnou rozpravu, zdali nemám někoho dalšího přihlášeného. Opět se zeptám na případná závěrečná slova. Kdo je proti návrhu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Návrh byl přijat. Prosím, aby předložený tisk uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Martin Kolovratník.
Já moc děkuji za slovo. A také pro tyto speciální stavby zavádíme nové speciální úřady pro ta území rozhodnutí.
Bohužel každý máme svoje. Mně se líbily uniformy, líbí se mi dodnes, možná i disciplína s tím spojená, kterou také dodnes mám v sobě zakódovanou, a i tak dodnes pracuji a budu tak pracovat i nadále. Stejně jako 550 mužů každých šest měsíců. A je úplně jedno, jestli vy budete zpochybňovat, jaké vlasti jsme my sloužili. My jsme sloužili vlasti, občanům této republiky. Každý z nás, kteří jsme sloužili, jsme podepsali přísahu. Já podepsal čtyři přísahy. Ale já jsem po roce 1990 byl prověřován mnohokrát, stejně tak jako stovky a stovky mých kolegů. A já si myslím, že neporuším zákon, protože ty kauzy jsou mediálně známé - Opencard, CASA, pandury, Mostecká uhelná, OKD a mohu jmenovat dále a dále. Můžu se vám omluvit za to, že jsem po ukončení své aktivní služby pracoval pro tuto Poslaneckou sněmovnu jako poradce. Také nikomu nevadilo, naopak, dovolím si říct, že to bylo vítáno, že jsem byl členem dvou vyšetřovacích komisí, dvou ze čtyř, které v minulém funkčním období byly. Pane poslanče, pokud o mně chcete hovořit, přečtěte si alespoň můj životopis. Na Národní třídě v listopadu 1989 jsem nezasahoval. Škoda, že vám to je úplně jedno, protože kdo by se trápil tím aspoň si přečíst životopis někoho, do koho chci kopat. Přečtěte si to. Prosím vás, přestaňte na mě pokřikovat. Zkuste dodržet aspoň základní pravidlo slušného chování. Paní Němcová v podstatě zde zmínila, že Němci stíhají své zločince dodnes. Paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, jestliže mě chcete srovnávat se zločincem, běžte a podejte na mě trestní oznámení. Učiňte tak, budu velmi rád. Já se nechám prověřovat, nechám se vydat Poslaneckou sněmovnou v tomto případě bez jediného problému.
Za chvilku tady budeme mít dopravní infrastrukturu, tak jsem na vás zvědav, jak se na to budete tvářit! To je prostě opravdu složitá věc a dotýká se každého. Dotýká se každého! Takže prosím, uvažujte v tomto kontextu. Není pravda, že dobré úmysly a dobré záměry vždycky vedou tou správnou cestou. Bohužel znám to jinak, většinou končí v pekle. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
A chci ho také ujistit, že my nejsme žádní aktivisté v tom, že bychom chtěli zpomalovat výstavbu dálnic nebo něco podobného. Já bych to chtěl uzavřít už teď tím, že bych navrhl, aby tento tisk byl přikázán i výboru pro veřejnou správu jakožto dalšímu výboru, protože jde o problematiku správního řádu a problematika správního řádu patří do oblasti veřejné správy.
Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Takže pan hejtman vystoupí se závěrečným slovem.
Dámy a pánové, velice děkuji za tuto diskuzi.
Paní zpravodajka si nepřeje vystoupit se závěrečným slovem. Já neeviduji žádný návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli ani na zamítnutí předloženého návrhu, takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování. Návrh byl přijat. Má někdo prosím návrh na přikázání ještě dalšímu výboru k projednání? Není tomu tak. Takže budeme hlasovat o tom, že tento návrh přikážeme k projednání výboru pro veřejnou správu. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu jako dalšímu výboru. Děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Lubomír Metnar. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Děkuji. Jedná se o technickou novelu, která reaguje na změnu v počtu obyvatel ve volebních obvodech do Senátu. K rozhodné změně počtu obyvatel došlo v osmi volebních obvodech. Změny území se pak týkají těchto osmi a dalších devíti sousedních volebních obvodů a byly připraveny na základě návrhů příslušných krajských úřadů. Dále zákon obsahuje formální opravy vymezení některých obvodů, které však nemají vliv na samotné území volebních obvodů. Vláda navrhuje, aby Poslanecká sněmovna schválila zákon již v prvém čtení. Zvolený postup je navrhován z důvodu konání voleb na podzim letošního roku. Je nezbytné, aby příprava i vlastní volby mohly proběhnout již podle nového vymezení, v nových volebních obvodech.
Myslím si, že v rámci úvodního slova toto stačí. A já vás samozřejmě všechny prosím o podporu našeho návrhu. Děkuji.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Já vás přeruším, paní kolegyně, ještě než jste začala. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, žádám vás o to, abyste nechali zpravodajku přednést její zpravodajskou zprávu. Pokud chcete diskutovat otázku správního řádu, přihlaste se do rozpravy. Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové, vážené kolegyně, předkladatel návrhu již rozvedl důvody předložení svého návrhu. Navrhovaná novela se snaží vyřešit opomenutou úpravu systémové podjatosti. Reaguje na praxi a stávající judikaturu Nejvyššího správního soudu, přičemž upřesňuje předpoklady pro vyslovení podjatosti úřední osoby. V řízení bývá namítáno, že zaměstnavatel má zájem na výsledku řízení, jelikož pokuta je příjmem jeho rozpočtu. Dále bývá například namítáno, že příslušný úředník dostává od obce, státu a podobně plat, proto je podjatý. Stanovisko vlády je k tomuto návrhu neutrální. Ve svém stanovisku upozorňuje vláda na skutečnosti, které by měly být zohledněny, a navrhovanou úpravu považuje za nedostatečnou. I přes neutrální stanovisko vlády doporučuji postoupení předloženého návrhu do dalšího čtení s možností nalezení úpravy, která by reflektovala na úskalí uvedená ve stanovisku vlády.
Děkuji paní zpravodajce za její zpravodajskou zprávu. Otevírám rozpravu. Jako první je přihlášena paní poslankyně Vildumetzová a já jí uděluji slovo. Prosím.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane hejtmane, vážené kolegyně, vážené kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřila ke sněmovnímu tisku číslo 54, k problematice takzvané systémové podjatosti, jejímž předkladatelem je zastupitelstvo Pardubického kraje. Předložená novela správního řádu a řešení problému systémové podjatosti, jejímž důsledkem by mělo být snížení počtu případů předání věci jiným než původně místně příslušným orgánům, což povede k efektivnějšímu a rychlejšímu rozhodování správních orgánů. Ministerstvo vnitra, které má tento zákon ve své kompetenci, návrh podporuje s tím, že vznesené námitky je možné řešit v dalším průběhu legislativního procesu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, text návrhu zákona schválila, tak jak bylo řečeno, jednomyslně Rada Asociace krajů. Na závěr mi dovolte říci, že si určitě všichni přejeme, aby správní řízení byla rychlá a efektivní, a jsem přesvědčena o tom, že si to přejí i naši občané. Zdlouhavá řízení jsou pro ně nepochopitelná a pro nás nevysvětlitelná. Děkuji vám za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Právě že si to nepřejí, tak se takhle chovají, to si řekněme na rovinu. Já vám řeknu příklad. Ale jiná situace je, a na to chci upozornit, stalo se v jednom nejmenovaném krajském městě, to si odvoďte kde, že město, magistrát chtěl rekonstruovat své velké náměstí. No a samozřejmě ne všichni jsou zastánci té rekonstrukce. Zapomeňte! Jak to uděláte, tak se vystavujete nejenom řekl bych přestupkovému řízení, ale dokonce trestnímu postihu! To je něco úplně jiného! Další instance je na krajích. Samozřejmě může.
Dobré poledne, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo. Já jsem teď povinen zopakovat výsledky prvního kola. Do druhého kola postoupila paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková s 32 hlasy z prvního kola a pan poslanec Zdeněk Ondráček se 74 hlasy.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vracíme se k bodu volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Již je zde přítomen předseda volební komise Martin Kolovratník, kterému předám slovo bezprostředně poté, co se hladina hluku v jednacím sále výrazně sníží.
Děkuji za slovo, které bude velmi stručně.
Konstatuji tedy zvolení Zdeňka Ondráčka předsedou stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a současně končím projednávání tohoto bodu. Na řadě jsou poslanci, kteří jsou přihlášeni s faktickou poznámkou. Prvním přihlášeným je pan poslanec Ivan Adamec. Jenom po tom přerušení konstatuji, že dalšími přihlášenými s faktickou poznámkou po panu poslanci Krejzovi jsou poslanci Kupka, paní poslankyně Langšádlová, pan poslanec Baxa a pan předseda Michálek.
Vážený pane předsedající, vážení poslanci, trošku mi teď došla řeč. Dobře, je to historie. Aniž bych chtěl podezírat pana kolegu předsedu Michálka prostřednictvím pana předsedajícího, že má či nemá zkušenosti, můžu vám říct, že jako komunální politik se děsím stavebního úřadu. Ti občané tomu nerozumějí a chodí komu si stěžovat? Starostovi. A můžu vám říct, že ty debaty vůbec nejsou příjemné. Tomu úřadu totiž ve skutečnosti ti úředníci vládnou. Vy je nemůžete ani odvolat, ani jim příliš ublížit a nikdo si to nedovolí. A nejde ani o nějaké flastry. To tak prostě je. Ten úředník dneska je neodvolatelný. Nekonečně dlouho, obyčejný dům dneska devět měsíců, žádný problém.
Následuje faktická poznámka pana poslance Kupky.
Dámy a pánové, já se taky přidávám k těm, kteří podporují tuto legislativní iniciativu, protože je důležitá. Jeden konkrétní příklad. No, možná bude nepodjatý, ale také nebude místně znalý. Takže se nebojím, že by na základě takové legislativní iniciativy došlo k tomu, že by se v České republice rozhodovalo hůř. Jsem naopak přesvědčen o tom, že se bude rozhodovat lépe a v kratších časech.
Děkuji. Následuje faktická poznámka paní poslankyně Langšádlové.
Od 11.30 se omlouvá do konce jednacího dne pan ministr kultury Ilja Šmíd z důvodů pracovních a pan Ondřej Profant od 11.30 do 12.30 ze zdravotních důvodů.
Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, budu konstatovat výsledky této volby. Přečtu výsledky v abecedním pořadí. Znamená to, že v prvním kole nebyl nikdo zvolen a uskuteční se volba druhá. Ale já nemohu teď ten termín navrhovat, takže požádám, nebo pokusím se promluvit s předsedy poslaneckých klubů, jestli je, nebo není vůle. Za sebe říkám, technicky to bude za 15 minut připraveno. Pokud byste se tak nedohodli, tak bych počítal příští týden se středou v tom standardním bloku volebních bodů, ale jak říkám, je to na dohodě předsedů klubů.
Já v tom případě požádám předsedy poslaneckých klubů, aby se sem dostavili, a dohodneme se na tom, jakým způsobem mají jednotlivé poslanecké kluby zájem dál postupovat. Prosím, na chvilku přijďte ke mně. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Jedná se tedy o druhé kolo druhé volby. Druhá volba byla řádně zařazena na tuto schůzi, čili nejde o změnu programu, nemusíme hlasovat dvakrát, stačí jedním hlasováním o pevném zařazení bodu. Já vás pro jistotu odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Jedná se o Vítám mezi námi pana hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Dobrý den, pane hejtmane. Děkuji.
Tento problém, který naše veřejná správa zažívá po celé období, kdy u nás je aplikován spojený model územní veřejné správy, se v praxi nazývá problém takzvané systémové podjatosti, kdy úředníci územních samosprávných celků rozhodují o věci dané obce, kde jsou oni zaměstnanci orgánu obce, tedy obecního úřadu.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Sněmovně byl návrh zákona předložen dne 22. ledna. Organizační výbor doporučil návrh zákona dne 24. ledna. Garančním výborem byl navržen výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Návrh, tak jak bylo řečeno, představuje pouze technickou změnu reagující na změnu v počtu obyvatel ve volebních obvodech do Senátu. Novela se týká pouze přílohy č. 3 zákona obsahující seznam volebních obvodů pro volby do Senátu s uvedením jejich sídla. Změny území se pak týkají těchto osmi a dalších devíti sousedních volebních obvodů.
Děkuji paní zpravodajce Jane Vildumetzové a otvírám tímto obecnou rozpravu, do které... Ano, takže paní poslankyně Jana Černochová. Máte slovo.
Já se budu snažit být maximálně stručná. Ten návrh podpořím. Každé dva roky, tak jak v pravidelných cyklech máme senátní volby. Dělo se to v minulosti i v našem hlavním městě. Tuším, že to byla někde oblast kolem Prahy 9, kde jsem právě poukazovala na to, že tam skutečně ti lidé volí co dva roky. Nevím.
Další přihlášený do obecné rozpravy z místa pan poslanec Marek Benda.
Rozumím tomu, že se mění volební obvody. Ale současně bych chtěl upozornit na fakt, že někde mezi námi a Senátem cestuje návrh, který říká, že by bylo dobré prodloužit lhůtu mezi prvním a druhým kolem voleb z týdne na 14 dní. Že ho tady možná budeme mít někdy na pořadu. Uvidíme, co s tím. A bylo by trochu nešťastné, kdyby se tak stalo někdy začátkem léta. A současně, a to je zase spíš prosba na Ministerstvo vnitra, ale tak trochu na nás na všechny, já myslím, že je velmi nešťastné, že ty volby se stále sunou víc a víc dopředu, víc a víc k prázdninám. Máme tak ještě tři volební období před sebou, a už budeme volit v srpnu. A to nejenom senátní volby, ale komunální volby, krajské volby. Samozřejmě zkracuje šanci se nějakým způsobem odprezentovat.